Dodnes tato věc není vyšetřena. V tomto ohledu tedy musím říci, že jde o jasnou účelovost důvodu napadnutí pana Arbuzova a ukázku toho, že není zajištěno právo na spravedlivý proces, tedy právo, které souvisí s principy právního státu.
Jenom abych to objasnil. To, že vláda schválila nějaké cestovní mapy, je naprosto logické a normální. Ale součástí té tabulky, kterou mám zde u sebe, je zároveň hodnocení všech infrastruktur, které by se měly podporovat. Jsou vyjmenovány, jsou tam přiděleny náklady. A všechna tato hodnocení jsou áčková. Tedy člověk by se domníval, že mají další podporu. A mně jde jenom o to, proč už v tomto schvalování bylo právě to hodnocení. Nepřipadá mi zrovna úplně logické, že ministr Chládek dával toto schválení těsně před svým odvoláním. Chápu, že to nemohl třeba tušit. Ale mně se zdá, že to bylo všechno příliš narychlo provedeno, jenom aby si toho nikdo moc nevšiml, aby v tom množství úkolů, které vláda má, aby tohle to nějak zapadlo. Ptám se dál. Jak je možné, je to jen náhoda, že většina peněz z celkového návrhu kolem 4 miliard korun - 4 miliard korun, tyto jdou do těchto projektů - jde právě jenom do Akademie věd? To je zatím všechno. Děkuji za pozornost.
To znamená, budou podpořeny všechny velké infrastruktury. Nicméně snažíme se samozřejmě, abychom vybírali z co nejrozmanitějších vod, a více saháme tedy i do zahraničních vod akademických a jiných, abychom tedy diferencovanost těchto odborníků zajistili a samozřejmě snížili nebezpečí střetu zájmů. Děkuji vám za pozornost.
Ptám se, pan poslanec ještě doplňující v rozpravě.
Budeme pokračovat.
A není v zásadě úplně důležité to číslo. My rádi solidaritu přijímáme v rámci Evropské unie, ale když pak dojde na to, že bychom ji měli poskytnout, tak se u nás objevují poměrně problematické tóny. Pokud posloucháte rozhovory s některými imigranty ze Sýrie, jsou to velmi vzdělaní lidé, poskytují rozhovory v angličtině , jsou to vysokoškolští učitelé, IT specialisté, inženýři a podobně.
Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně má doplňující otázku.
Dodnes tady nejsou. Podle jakých kritérií to budete dělat? Druhé číslo. Britský premiér Cameron ohlásil, že během pěti let přijme jeho země 20 tisíc lidí. To znamená, že Britů je 60 milionů. Zkusme si udělat ten poměr v České republice. A vy tady odmítáte... Vy se v tom motáte, kličkujete, zmatkujete. Každý vystřelíte něco jiného. Každý, koho já zastavím, tak se mě ptá, co vlastně bude, jaká je pozice vlády, co budete dělat. Vy to sami nevíte. Máte uloženo usnesením Sněmovny, abyste nás informovali o postojích, které budete zastávat na všech zahraničních jednáních. Z každého jednání ve Sněmovně se vysoukáte tím, že buďto schůzi přerušíte, nebo včera ji omezíte tak, že na řádné přihlášky vůbec nedošlo.
Děkuji paní poslankyni.
O tom nemůže být vůbec diskuse.
Přistoupíme k další interpelaci, kdy pan poslanec Jan Zahradník bude interpelovat pana ministra životního prostředí Richarda Brabce ve věci sucha v Národním parku Šumava.
Vážený pane ministře, bylo sucho, zaznamenali jsme, že v průběhu léta na Šumavě vyschl symbolický pramen Vltavy. Bylo to vůbec poprvé, co se něco takového stalo. Lidé ze správy národního parku tuto skutečnost bagatelizovali a do médií vyhlásili, že se ucpala trubka. Pravda je taková, že kůrovec zničil díky špatným rozhodnutím na Šumavě za posledních deset let 20 tisíc hektarů lesa, což má za následek daleko větší dopad klimatických extrémů na území Šumavy. Mluvčí národního parku říká, že suchý strom je pro vodní hospodářství výhodnější, protože spotřebuje méně vody než strom zelený. To může změnit vodní poměry na dvojnásobné ploše parku, než je tomu dnes. Moje první otázka, pane ministře. Jak se to srovnává s vaší deklarací o podpoře uchování vody v krajině? Druhá otázka.
Děkuji panu poslanci za jeho interpelaci.
Teď tady zůstal nápis: O ničem takovém nemluvím.
Rozhodně musím odmítnout to, že by docházelo k nějaké unifikaci poskytovaných sociálních dávek na úrovni zemí, které poskytují podporu na mnohem vyšší úrovni, než dnes garantují zákony České republiky.
Potom by nebyla snaha mít zemi cílenou jako Německo. Já si myslím, že ti migranti moc dobře vědí, kde ty sociální dávky nebo ty výhody, které je očekávají po příchodu, jsou podstatně lepší. Čili proto tam jdou. A má otázka je, zda i tento aspekt otevřete na jednání předsedů vlád, které se chystá.
Prosím, pane premiére, o odpověď.
Děkuji. Vážený pane poslanče, dovolte mi tři stručné poznámky k vaší doplňující otázce. Oni samozřejmě budou mít možnost, pokud se tak rozhodnou, vrátit se do Švédska, do Německa a zapojit se tam třeba do černého trhu práce, protože v takovémto režimu tam určitě nedostanou pracovní povolení. Takže ten problém dořešen není a je to jedna z otázek, kterou my máme, pokud vedeme debatu o nějakém systému povinného přerozdělení. Předpokládám, že to bude také předmětem diskuse na jednání Evropské rady v této souvislosti.
Děkuji. Vážený pane premiére, v současné době bych při řešení migrační krize více než kdy jindy očekával jednotný postup vlády a jasné stanovisko. Když to spočítáme, tak to znamená, že Česká republika v tuto chvíli operuje s volnou kapacitou 448 míst. Můžete tedy prosím sdělit, pane premiére, s jakým počtem přijímaných osob nyní vláda počítá?
Já vám děkuji, pane předsedo, a požádám pana premiéra, aby vám odpověděl.
Otázka je, jakou roli hrají u lidí, kteří utíkají před válkou, utíkají před Islámským státem. Samozřejmě tam oni mají nějaké své preference, ale především sociální dávky hrají roli u těch, kdo třeba odešli z Kosova. Čili to bylo rozdělení 60 000 lidí v rámci Evropské unie. Toto rozhodnutí už schválili ministři vnitra. Čili nebudeme potřebovat kapacitu detenčních zařízení, ale budeme určitě potřebovat kapacitu ubytovacích zařízení pro ten rozsah pomoci, který Česká republika nabídla. Budeme potřebovat pomoc církví, obcí, měst, zaměstnavatelů. To je další návrh, který přišel ze strany Evropské komise, a my tam vedeme úplně stejnou bitvu, jakou jsme vedli minule.
Budeme pokračovat. Děkuji. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit v rozpravě.
Otevírám rozpravu. Pan ministr je omluven, paní poslankyně Maxová je nepřítomna. Paní ministryně školství je přítomna. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se chtěl ve své interpelaci zabývat teď záležitostí odpovědi pana ministra Chládka. definice a podpora infrastruktury je nepochybně klíčovým faktorem pro trvalejší zajištění a stabilitu výzkumu a inovací ve všech oblastech vědy. Platí to tak ovšem i v medicině, kde jsou navíc očekávání odborné i laické veřejnosti stálá a značná. Počty výzkumných projektů v České republice z oblasti medicíny dosahují stovek ročně a mnoho z nich vyžaduje stabilitu infrastruktur, nejen nových, ale také už zavedených a využívaných. Kdo je navrhl a schválil? Dále byla položena otázka: Bylo osloveno Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve smyslu delegování zástupce s expertizou v klinické oblasti? Odpověď žádná. Jenom podotýkám, že ve Spojených státech bylo založeno pět takových center, která jsou rozložena po celých Spojených státech, do kterých vkládají obrovské prostředky, aby se tyto projekty udržely, protože je to vlastně budoucnost medicíny. Proč by měl být v kategorii, která si má na sebe vydělat?
Nebývá zvykem, že by se poslanec obracel v jednotlivé kauze přímo na ministra spravedlnosti, ale já jako poslanec nemám jinou možnost, nemohu se obrátit na státního zástupce či soudce. Prosím, abyste se na celou kauzu podíval a podal mi o tom případně zprávu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tady vám chci jasně a zřetelně říci, že nemáte pravdu. Jestli lze hovořit i o brutálním týraní prací, tak hornická práce je něco podobného. A kdo měl možnost se s horníky setkat, a mám v rodině horníka, může mi potvrdit, že není to záviděníhodná práce a zaslouží si naši úctu. Proto bych vás prosil, abyste ve svých mediálních výstupech velice vážil slova, která používáte vůči těmto povoláním. Ale obracím se na vás jako na ministra financí. Samozřejmě hovoříte o tom, že zaměstnavatelé by měli podpořit horníky k odchodu do důchodu. Ale já se ptám, není právě funkce ministra financí připravit daňové zákony, aby zaměstnavatelé odváděli peníze a bylo z čeho vyplácet důchody? Ptám se vás, kdy zavedete progresivní zdanění, aby bylo možno mít peníze na důchody. Ptám se vás, kdy zavedete daňový systém takový, aby podnikatelé využívající těžkou dělnickou práci platili odpovídající část daní do státního rozpočtu a bylo možno tyto důchodu vyplácet. To není věc sociální, to je opravdu věc daňová a vy jako ministr financí byste měl předložit této Sněmovně návrhy daňové, které tuto oblast ošetří.
Děkuji panu poslanci Luzarovi. Další interpelací bude interpelace paní poslankyně Jany Černochové, která není přítomna. Její interpelaci tedy ruším.
Nyní dovolte tedy mou interpelaci. Letošní léto bylo suché, to už jsme řekli. Podle mých informací se vláda vrací ke generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, což je dobře. O tom jsme již s kolegou Bendlem mluvili letos na jaře na našem jednání. Já se ale chci ve své interpelaci zaměřit na problematiku zdrojů podzemních vod, která je neméně důležitá. Mám, pane ministře, tyto dotazy: Kdy budou dořešeny staré zátěže, které ohrožují zdroje podzemní vody? A za druhé: Jak bude zabezpečena rovnováha mezi odběrem podzemní vody a jejím zpětným přítokem?
Poprosím pana ministra o odpověď.
Mám minimum času, je to velmi rychlé. V České republice je poněkud abnormální situace, kterou se teď budeme snažit napravit, byť to bude nepopulární určitě mezi řadou lidí, protože na rozdíl od jiných lidí je u nás levnější odběr podzemních vod než povrchových vod. Přitom podzemní vody jsou vzácnější, hůře se doplňují. Ve vládním materiálu je celá řada opatření, například umělé zasakování, kdy se povrchové vody cíleně zasakují do podzemních vod. To je věc, která je v Čechách vyzkoušená už 50 let a funguje dobře.
Pan poslanec má doplňující otázku.
To jste řekl správně.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi.
Úvodní slovo pana ministra zahraničních věcí zaznělo. Prosím nejprve tedy paní zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Janu Fischerovou a po ní vystoupí paní poslankyně Kristýna Zelienková, která je zpravodajkou výboru pro evropské záležitosti. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Takže je to více jak rok. Ale bylo to přerušeno následně. Bylo to za účasti pana ministra zahraničí. Byla jsem tam, bylo tam řečeno hodně. Byla tam komentována aktuální situace na Ukrajině. Podobně tak tomu bylo také 15. dubna na výboru pro evropské záležitosti. Spíše se vyjádřím ještě později, až bude tento tisk dnes projednáván, a přeji si, aby tato asociační dohoda dnes opravdu byla schválena, protože jsme společně, jak zde bylo řečeno, jedině s Belgií, s Řeckem a Kyprem posledními státy Evropské unie, které ještě neratifikovaly tuto asociační dohodu. Velice mě to mrzí a jako zpravodaj si přeji, aby to dnes co nejrychleji bylo odsouhlaseno.
Prosím zpravodajku evropského výboru paní poslankyni Zelienkovou, aby se ujala slova a informovala nás o jednání výboru.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Otevírám rozpravu.
Jinak ta první část se týká nás všech. To si myslím, že je věc, se kterou můžeme všichni souhlasit. Není tomu tak ale na Ukrajině a jsem přesvědčen, že pokud má jakákoliv z členských zemí přistoupit k tomu, že bude souhlasit s asociační dohodou, má dbát také na to, jestli stát, který o tu asociační dohodu požádal, plní tyto podmínky, které jsem podle usnesení Evropského parlamentu přečetl. Musím říct, a budu postupovat spíše od toho nejmladšího k tomu nejstaršímu, že se mi situace po Majdanu na Ukrajině nelíbí. Mám tam kolegy z advokátní praxe, mám tam přátele, kteří pracují na vysokých školách, jsou výraznými podnikateli, ale jsou to i obyčejní lidé, kteří tam žijí. Mám tam samozřejmě i své přátele v partnerské Komunistické straně Ukrajiny. Ale co mě zarazilo. V rozporu s tímto usnesením Evropského parlamentu se odehrály dvě věci v letošním létě. První věc je, že Komunistická strana Ukrajiny byla vyřazena v rozporu s tímto usnesením Evropského parlamentu z volebního boje, přestože je dále legitimní součástí politické scény. Řízení má probíhat ještě zítra.
Starostové okolních obcí včetně firem a místních občanů sepisují v těchto dnech petici, se kterou se chtějí obrátit na adekvátní úřady včetně nároku na náhradu, které neustálé neřešení této problematiky přináší okolním obyvatelům, kteří jsou na průjezdnosti mostu životně závislí.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nemám bohužel úplně dobrou zprávu pro paní poslankyni Maxovou, prostřednictvím pana předsedajícího. Žďákovský most je významnou technickou památkou našeho mostního stavitelství. Na jeho opravě se mimo jiné podílí přední odborníci ve svých oborech, kteří velmi pečlivě dohlížejí na kvalitu prováděných prací a připomínkují jejich rozsah. V současné době dochází na těchto částech ke zjištění jejich skutečných stavů a přijímají se rozhodnutí o způsobu a rozsahu jejich oprav. Tyto postupy je nutné následně řádně projednat a odsouhlasit a následně zpracovat příslušné technologické předpisy a zajistit dokončení dalších procesů nutných k jejich realizaci. Práce jsou prováděny tak, aby byly maximálně šetrné k vlastní mostní konstrukci. Jednoznačnou prioritou i nadále zůstává kvalita prováděných prací. Doba realizace opravy byla již v zadávací dokumentaci stanovena na 28 měsíců. Původní harmonogram rekonstrukce v období roku 2013 až léta 2015 nebyl dodržen z důvodu mnou již dříve zmiňovaného soudního přezkumu výběrového řízení. Vlastní povolení uzavírky mostu vydal Krajský úřad Jihočeského kraje, který v rozhodnutí také stanovil adekvátní objízdné trasy. Současná uzavírka mostu je dle příslušného rozhodnutí povolena do poloviny prosince tohoto roku. V tuto chvíli není z technických důvodů možné most znovu alespoň provizorně otevřít ani pro omezený silniční provoz a ani pro pěší.
Přistoupíme k osmé interpelaci, kdy paní poslankyně Marta Semelová bude interpelovat bohužel nepřítomnou paní ministryni školství Kateřinu Valachovou ve věci rušení vyhlášky LMP.
Děkuji. Už na toto téma bylo tady mluveno, přesto bych to ještě doplnila. Zajímalo by mě, proč se ruší vzdělávací program příloha LMP, přizpůsobená potřebám vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací. V rámci zavádění inkluzivního vzdělávání, tedy společného vzdělávání, tento vzdělávací program nemůže průběh inkluze ovlivnit. Jeho zrušení však významným způsobem ovlivní odborné vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací, kteří nebudou vzděláváni podle svých potřeb. Nejedná se tedy o diskriminaci ve vzdělávání žáků s lehkou mentální retardací? Za další, jak budou upraveny vzdělávací obsahy ve vazbě na kognitivní schopnosti žáků? A poslední otázka. Zajímalo by mě, jak bude upraven učební plán v souvislosti s potřebou žáků s lehkou mentální retardací ve výuce cizího jazyka, dalšího cizího jazyka a využití disponibilní časové dotace pro oblast Člověk a svět práce. Děkuji za písemnou odpověď.
Vážená paní ministryně, já bych se vás chtěla zeptat na deinstitucionalizaci pobytových služeb pro děti do tří let věku, obecně nazývaných kojenecké ústavy nebo dětská centra, a jak je to se stanovením věkové hranice pro umisťování dětí do těchto zařízení. V dnešní době máme už velmi dobře rozběhnutou možnost umisťovat tyto děti do náhradní rodinné péče, zejména k pěstounům na přechodnou dobu. Tak bych ráda věděla, jaké kroky teď jsou aktuální a jaký je časový plán redukce pobytových služeb.
Děkuji za slovo.
Není možné je popírat, není možné je nějakým způsobem bagatelizovat, ale současně chceme veřejnosti poskytovat objektivní informace, které souvisí se skutečnou bezpečnostní situací na území České republiky. Chci také upozornit na riziko, které tady je. Čili opět jedno riziko, které tady objektivně existuje a které samozřejmě není možné podceňovat ani není možné bagatelizovat.
Je tomu tak.
Ještě jednou děkuji za slovo. A já se domnívám, že takové riziko tady je. OK, samozřejmě navyšujeme, přidali jsme tam peníze. A návrat bojovníků Islámského státu. To mně nepřipadá, že byste chtěli nějak extra bojovat.
Především chci poznamenat, vážený pane poslanče, že problematika návratu bojovníků Islámského státu do zemí jejich původu nepatří mezi bezpečnostní rizika České republiky. A tady je důležitá spolupráce s bezpečnostními složkami především těchto zemí. Čili zatím takovýto případ na území České republiky nemáme, že by se sem vrátil někdo, kdo bojoval na území Islámského státu. To je první věc. Druhá věc. Souhlasím s vámi naprosto, pokud máme posílit kapacity tajných služeb, armády, policie, tak to vyžaduje čas, vyžaduje to dobrý výběr lidí a vyžaduje to jejich výcvik. Nicméně konstatuji, že to nebylo pravidlem a že v minulých letech se lidé propouštěli, místa se rušila, včetně bezpečnostních struktur. Rušila se bez ohledu na to, kdo bude zajišťovat ty příslušné kompetence, které se týkají bezpečnosti občanů. Čili ten trend tady byl negativní. Naše vláda ho změnila a myslím si, že jsme ho změnili v zásadě na poslední chvíli vzhledem k tomu, jak se zhoršila bezpečnostní situace v okolí Evropy.
Já vám děkuji, pane premiére. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy, které ke mně dorazily. A nyní tedy pan poslanec Adam Rykala se svou interpelací.
Děkuji.